Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Také tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl taktéž zamítnut. Zahajuji hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tímto jsme se vypořádali se všemi aktuálně hlasovatelnými návrhy a můžeme se vrátit do rozpravy, kde je dalším přihlášeným pan poslanec Karel Rais a následovat bude paní poslankyně Andrea Babišová.
Měl jsem nachystaný na začátek, a na to jsem teď zapomněl, že sám jsem v důchodovém věku taky, takže v podstatě bych se tam asi našel.
Pane poslanče, já se omluvím, ale přeruším vás, protože v sále je značný šum. Opravdu poprosím, kolegyně, kolegové, kdo chcete hovořit, nalezněte jinou místnost než tento sál.
Vládní návrh toto mění.

Takzvaná penzijní reforma je horkým tématem nejen v parlamentních lavicích, ale snad v každé domácnosti a u každého hospodského stolu, a to pro svou nedotaženost, chaotičnost, nesrozumitelnost a nevyrovnanost. Prosazovaná opatření jsou nedovařená, nedopečená a ani v samotné vládní koalici evidentně neujasněná.

Bude pro nás důchod odpočinkem po desetiletích poctivé práce a odvádění peněz do státní pokladny?

Současná vláda to ale vidí jinak. Silou moci si hodlá prosadit za každou cenu, co si umane, a občan, budoucí i stávající senior jako rukojmí této vlády může jen srazit podpatky a sklonit hlavu.

Pomíjí se tedy vše, na co občané čekají, když slyší, že by se na nich mělo začít šetřit. Návrh tohoto zákona je nepovedený. Stejně jako nepovedený je tento návrh i neužitečný.
Děkuji za tento příspěvek a mám tu faktickou poznámku pana poslance Kučery. Prosím. Děkuji za dodržení času.
Co jenom dodám na závěr, že samozřejmě v současné době ve spojení s ukrajinskou migrací je velké nebezpečí, že díky otevření tohoto trhu opět nás čekají záležitosti, jako jsou ruskojazyčné mafie, které uzavíraly tyto pojistky, a upozorňuje na to i NKÚ.
Já děkuji. A táži se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v rozpravě? Není zájem. Zaregistroval jsem zájem o odhlášení a zpětné přihlášení. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro? Zahajuji hlasování.
Tedy dovolte, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A paní kolegyně Šebelové. Zde se jedná o zachování požadavku na poskytovatele zdravotních služeb a precizace povinnosti pojišťovny v oblasti komplexní péče cizinců.
Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování.
Zde se jedná o zrušení výše odměny za zprostředkování pojištění týkající se komplexní zdravotní péče. Výbor nedoporučuje.
Můžeme pokračovat.
Výbor nezaujal stanovisko.
Já jsem neslyšel... nesouhlasné? Zamítnuto.
A dále je přihlášený pan ministr Ivan Bartoš.
Já bych jenom zareagoval na jednu věc, která tady zazněla od paní místopředsedkyně Dostálové. A i pro ty developery bylo nejlepší - rychle půjčit si, rychle postavit a prodat. Prodávaly se ještě nepostavené byty - takový byl daný zájem.
A nyní pan ministr financí Zbyněk Stanjura.
Já myslím, že to pak má větší šanci na úspěch. Připravíme nějakou změnu zákona, aby umožnila případně dělat politiku státu prostřednictvím Národní rozvojové banky. To je přece... to je nezávislé na tom, kdo je ve vládě, jestli obce privatizují nebo neprivatizují bytový fond, jestli investují do výstavby nebo neinvestují. Já to považuji za správný krok, ale není to zásluha žádné vlády, ale ani kritika žádné vlády. Je to výsostné rozhodnutí samospráv. Podle mě to byla správná cesta, když se podíváte, v jakém stavu ten bytový fond je, a srovnáte ho s tím, v jakém byl stavu, když to ty obce dostaly od státu. A ty obce nebyly schopny třeba v objemu desítek tisíc bytů nebo domů se o to starat, o všechny. Já jsem chtěl říct jedno - že ten příběh není černobílý. Je to na odbornou debatu, my se jí určitě nebráníme.
Já v mnohém mohu souhlasit. Ale tady musím souhlasit s tím, co řekl pan ministr Bartoš, že v podstatě to nastartovalo tu éru. A jenom pro pana ministra Bartoše, že to někde dělají jinak. Postkomunistické země mají úplně stejné problémy. Jinde jsou to ty vyšší. A jenom poslední poznámka. Vy říkáte, že pan ministr financí nic nezmůže, to vláda. No, já si myslím, že to je jedna z nejzásadnějších rolí ve vládě, a já musím říci, že já jsem sama musela paní ministryni financí hodně přemlouvat a hodně jí ukazovat čísla a obhajovat... ty věci, ale pak se to vyplatilo.
A nyní s faktickou poznámkou zareaguje pan poslanec Igor Hendrych a poté se opět vyjádří pan ministr financí.
A nejen tedy jenom mnou.
No, nesouvisí to s konsolidačním balíčkem, my jsme se bavili o nájemním bydlení, ale tak... Kdybychom byli v přebytku, tak máte pravdu. Proč bychom nutili veřejný sektor si půjčovat, kdyby byl někdo v přebytku? Tak se bavme o tom, kdo si na to půjčí.
Já děkuji a poprosím paní poslankyni Ožanovou o její příspěvek.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, děkuji všem, kteří vydrželi a jsou zde přítomni v sále v tuto hodinu. Musím říct, že to opravdu vyžaduje diskusi, takže nedivme se, že je trošku dlouhá, nicméně já se vyjádřím pouze ke třem okruhům. Ovšem když jsem to pročítala, chtěla jsem se vyjádřit k více, ale zůstanu pouze u třech okruhů. Mám to rozděleno na ty kapitolky. Nejprve kapitola s názvem příspěvek vlády k šedé ekonomice, hotovost nade vše. Rozhodla jsem se vrátit v čase do 25. listopadu. Tehdy jsem se vyjadřovala ve třetím čtení k tisku 177 týkajícímu se zrušení evidence tržeb. Takže cituji z listopadu loňského roku: Připomínám, že digitalizace je rovněž vlajkovou lodí této koalice. Nejen dle mé osobní zkušenosti, ale také dle zkušenosti mého okolí především v pohostinství existuje část podnikatelů odmítajících platby kartou. O tom ostatně hovořilo hodně mých kolegů přede mnou. Ostatně má osobní zkušenost je taková, že již nyní v českých a moravských lázeňských městech nepoobědvám bez pohotovosti. Po zrušení EET lze předpokládat, že se tato chytrá podnikatelská praxe přesune i do dalších obcí a měst. Jenže tyto podniky se neobejdou bez širší sítě bankomatů v jejich okolí, a právě to se týká především menších obcí, kterým se snažíme pomoci. Čtvrtina Čechů ji také preferuje před platební kartou. Přitom polovina osob by uvítala více bankomatů v místech, kde se pohybují. Připomínám, že již v druhém čtení návrhu tohoto zákona jsem se vyjadřovala právě k problematice bezhotovostních plateb. Pokud budu chtít opět trávit dovolenou v naší krásné zemi, tak nejprve budu muset do bankomatu vyzvednout velký obnos, nebo mít řádně zmapovánu síť bankomatů v místě rekreace. Myslím si, že zrušení EET plateb bezhotovostní styk nejen přibrzdí, ale i zastaví, nebo dokonce obrátí opačným směrem. Konec citace. Budu citovat ještě jednu větu ze svého loňského projevu. Citovaná věta: "Očekávám totiž příklon k šedé ekonomice, zvýšenému počtu hotovostních, nikde neevidovaných transakcí, z nichž však je zcela zřejmé, daně fakt odváděny nebudou." Já jsem si na toto vzpomněla především, když jsem četla různé tiskoviny v poslední době, například po filmovém festivalu v Karlových Varech se z internetu dozvídáme, že tam nešlo platit kartou. Na Twitteru jsme se dozvěděli, že velká taneční show v Ostravě Beats for Love, nikde se nedalo platit kartou. Pardon, pouze ve VIP zóně, takže jenom VIP mohli platit kartou, ale ostatní museli stát fronty u bankomatů. Dále se z novin dozvídáme, že kempy v České republice přijmou platbu ještě tak maximálně za ubytování, jinak si bez hotovosti nikdo nic nekoupí. Navíc dnes na mě vyskočil sice včerejší komentář Léko Istvána s titulkem Cash is king. Návrat plateb v hotovosti vypovídá o snaze obchodníků opět okrádat stát na daních. Nevím, co z toho vyvozujete vy, ale já vyvozuji expanzivní rozvoj šedé ekonomiky a opravdu to na rozvoj bezhotovostního styku, jak si malovalo v loňském roce Ministerstvo financí, nevypadá. Místo účinného výběru daní tak daně zvyšujete a navíc přispíváte k růstu šedé ekonomiky. Kapitola dvě, ta bude velmi krátká. Přivítala jsem návrh na digitalizaci listinných příkazových bloků. Většinou to znáte pod pojmem bloček, co vám dá policista za sklo. Ale možná digitalizace se dotýká pouze policie a celní správy. Proč nepřipravujete v této oblasti digitalizaci listinných příkazových bloků také pro kterékoliv jiné orgány, které je využívají? Samozřejmě, když jsem si četla znění zákona s vyznačenými změnami, je samozřejmě možno používat i papírové bloky, protože ne vždycky bude možnost využití těch elektronických, nicméně domnívám se, že by všechny orgány, které využívají toto příkazní řízení, měly mít tu možnost, a nejenom policie a celní správa, takže digitalizace jenom pro někoho. Navíc je tam samozřejmě odložená účinnost do roku 2025, protože se na to stát musí připravit. Kvitovala jsem s povděkem toto zrychlení, ale nicméně opět polovičatě. Po přečtení těchto informací z důvodové zprávy jsem si vzpomněla na budovatelské období této vlády. Mnoho požadavků na funkce, ale málo míst. Tato vláda od začátku svého vládnutí deklaruje, jak bude na státní správě šetřit. Ihned po převzetí moci touto vládou došlo například na Úřadu vlády k navýšení počtu o 74 osob. Jednalo se o nové ministry a jejich osobní aparát. Jen si vzpomeňte na minulý rok, kdy koalice protlačila novelu zákona o státní službě. Proč o tom mluvím? Protože opět došlo k navýšení počtu manažerských pozic. Ne těch výkonných, které potřebujete na úřadu práce a jinde, ale těch manažerských. Jak je tomu nyní po úspěšné novele a odmítnutí jakéhokoliv zastropování počtu pozic náměstků? Ministr může mít ze zákona svých politických náměstků, kolik chce a kolik rozpočet unese. Ano, slyšela jsem o gentlemanské dohodě, že budou maximálně tři. To však nemění nic na faktu, že zadarmo to dělat fakt nebudou, a v dalším volebním období se s nějakou dohodou na počtu náměstků asi všichni rozloučí. Opravdu nešlo předejít hospodářským ztrátám a zastropovat počet náměstků? V důvodové zprávě říkáte, že začnete u sebe.
Máme zde přihlášku pana poslance Huberta Langa, ale s přednostním právem se hlásil ještě pan navrhovatel.
Dobré poledne, dámy a pánové, jenom technickou krátce. Ten návrh senátního návrhu zákona byl podán právě proto, abychom se vyhnuli všem těm problémům, které paní kolegyně, paní profesorka Adámková, popsala z praxe. Proto tento návrh vznikl. Nikoliv primárně jen proto, aby odstranil monopol. A jenom krátká poznámka. Ale samozřejmě si můžou zpětně dohledat, jakým způsobem a kde je pojištěn.
Ještě byla k tomu faktická poznámka. Děkuji. A nyní pan poslanec Hubert Lang.
To, co tady říkala paní profesorka Adámková, já se s tím ztotožňuji, to, co tady říkal pan senátor, taky. Každý má nějaký úhel toho pohledu.
A teď poslední dvě poznámky. Důvody konsolidace. Vy neustále jako mantru říkáte, že předchozí vláda zadlužila zemi a započalo to zejména v době covidové. Kdyby prošla, tak by ten dluh byl o stovky miliard větší. Tak už prosím nikdy neříkejte, že hnutí ANO zadlužilo zemi výdaji v době covidu, protože vy jste navrhovali ty výdaje větší. Podívejte, kolik toho je! Takže začnu. Například Zbyněk Stanjura - je to vládní návrh o kompenzačním bonusu - navýšení bonusu z 500 na 600 korun. Dopad navýšení na státní rozpočet 3,2 miliardy. Nechci vás zdržovat. Dám to k dispozici, abych vám osvěžil paměť. Marian Jurečka navrhuje do předlohy doplnit odklad termínu splatnosti DPH za daňové období kalendářního roku 2020, a to o jeden rok. Ano, je to odklad, ale znamenalo by to v tom roce 150 miliard, jenom tenhle jeden návrh. Tamhle když vidím kolegu Vojtěcha Munzara, tak ho nechci vynechat, aby mu nebylo smutno. Zbyněk Stanjura - další. Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je navýšit bonusové částky v následujících bonusových obdobích, a teď jsou tam ta bonusová období a ty částky. Věra Kovářová rozšiřuje okruh členů rodiny pro účely tohoto zákona - další bonus, další kompenzace. Členy jedné rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný až do čtvrtého stupně. Takže to je 500 korun. My jsme se o tom s panem ministrem bavili, nějakých 400 miliard, ale vy jste to tenkrát chtěli, když jste byli v opozici, tak teď se nad tím nerozčilujte! Odpustit odvody na zdravotní a sociální pojištění. Kompenzace krajům, opět 500 korun na jednoho obyvatele. Dopad by to mělo pět miliard zase v jiném návrhu. To jsou jenom příklady. Nebudu zdržovat. To je důkaz toho, že vy jste tady... A to jsou konkrétní věci. Tohle jsou konkrétní návrhy, které je možné si stáhnout z toho... Takže vy jste navrhovali ty kompenzace větší, robustnější, tak je teď fakt nefér, a já neříkám, co bylo správně nebo špatně, protože ten covid byl prostě věc, která byla nová. Mě tam jenom rozčiluje, že vy v jednu chvíli navrhujete kompenzace větší, pak to skončí, pak jste ve vládě a říkáte, že my jsme hodně kompenzovali. Tady je důkaz toho, že to takhle fakt není. Je nekonzistentní v tom, že minimálně jeden dva subjekty ještě do poslední chvíle slibovaly, že se nebudou zvyšovat daně. Nepřipomínám kampaň před volbami. Vím, že se změnila situace, válka na Ukrajině. Připomínám to, co jste říkali až po volbách, a to, co jste říkali ještě před několika měsíci. Je netransparentní a nepředvídatelný tím, jak jste tady vypouštěli balónky a jak teď vlastně jste říkali, že si k tomu sami dáte pozměňovací návrhy. Daňový poplatník to platit nechce a je kromě ministrů i zbytečný aparát. Takže já jsem mu to takhle vzal, abych to použil, protože s tím naprosto souhlasím. Jinými slovy, to není kritika, jak by někdo mohl říct zleva, ale to máte kritiku zprava.